Rozumně nastavený systém dávek umožňuje, aby nebyly odebírány děti z rodin kvůli bydlení. My jsme dávali konkrétní návrhy, jak projednat návrh zákona, který by zvýšil odměny pěstounům. A nyní ještě jednou zopakuji: nechci, aby byli pěstouni bráni jako rukojmí. Abyste chápali rozsah toho problému, tak si vám dovolím představit konkrétní příběh konkrétního člověka, kterého by zásadně negativně ovlivnilo přijetí toho zákona. Jak jsem se k tomu příběhu dostala? Je to příběh samoživitelky Magdy, která žije v podnájmu v bytě s plísní. A teď, co je důležité. Jak tento konkrétní příběh pokračuje? Ta situace je úplně typická. Odebrání úplně všeho na půl roku je něco, co tady nikdy nebylo. Ale nikdo nezvládne šest měsíců, které navrhujete vy, a ta samoživitelka Magda, která je reálná osoba s reálným čtyřletým synem, bude vaším návrhem ohrožena jen proto, že nesehnala jiný byt než byt bohužel s plísní.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Rekonstruovaný byt. Kde nic není, ani smrt nebere. A dávám si hrozný pozor, abych pronajal byt někomu, kdo se takhle chová! Čili tento zákon není špatným zákonem, jen narovnává nedokonalé věci, které se tady negativně promítají do celé společnosti. A co všichni ti ostatní nájemníci? A co všichni ti ostatní, co v tom městě slušně bydlí a slušně žijí? Proč oni by neměli slušně žít? Přijeďte po severočeských městech a přijďte se projít v té realitě! Každý den? Paní poslankyně z Ústí vám to řekne!
Děkuji, takže s faktickou poznámkou nyní pan předseda Fiala.
Situaci v Ústeckém kraji myslím nejenom já považuji za jednu z největších výzev naší země. To je naprosto nepopiratelné.
Já se moc omlouvám.
Musím respektovat návrhy všech poslaneckých klubů, ale hlásí se ještě předtím předseda klubu KDU-ČSL.
Jsem přesvědčen, že to tak možné není, že byste po procedurálním návrhu měl dát hlasovat, a poté by měla následovat pauza.
Máte slovo.
Takhle se přece nejedná. Prostě já jsem dal procedurální návrh a jsem přesvědčen, že se má dát hlasovat bezprostředně.
Nemám žádnou páku na členy vlády jako předsedající, požádal jsem o to předsedy poslaneckých klubů vládních stran.
Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla říct, že pan kolega Bartošek to zrekapituloval zcela jasně. Jiné návrhy tady už zaznívat neměly. Dejte tedy, pane místopředsedo, hlasovat tak, aby to skutečně bylo v souladu s jednacím řádem.
Návrh nebyl přijat. Budeme tedy pokračovat v jednání 114. schůze, a to vystoupením paní poslankyně Jarošové jako zástupce navrhovatelů, která si požádala o úvodní slovo.
Byla to dlouhá, někdy celkem trnitá cesta, ale současně cesta a práce, která mě nesmírně obohatila a která - pevně věřím - přispěla, a hlavně ještě přispěje ke zkvalitnění naší sociální legislativy a praxe v oblasti našich systémů sociálních dávek. Návrh, který dnes projednáváme v závěrečném čtení, je výsledkem více než dvouleté tvrdé práce, výsledkem stovek odborných a politických jednání. Mnozí z vás to dobře víte z vlastní zkušenosti, protože jste v průběhu času začali na úpravách tohoto návrhu spolupracovat, a i za to vám moc děkujeme. Chceme opravdu upřímně poděkovat každému, kdo se na této spolupráci podílel a kdo na ni přispěl. Je nepochybné, že se nám společně podařila opravdu mimořádná věc, a nyní je před námi poslední, ale ten naprosto zásadní a rozhodující krok, dotáhnout naše snažení do úspěšného konce, kterým je finální schválení návrhu ještě v tomto volebním období tak, aby začal co nejdříve fungovat v každodenní praxi. Chceme také poděkovat zástupcům Ministerstva práce a sociálních věcí za jejich přístup v poslední fázi přípravy komplexního pozměňovacího návrhu k naší původní předloze.
Piráti ovšem chtějí ve středu pracovat pouze do 14 hodin. No, to je neuvěřitelné, co já tady slyším! Je to přesně podle jednacího řádu. Já vím, že Pirátům se chce evidentně dneska domů, proto to chcete blokovat už ve 14 hodin, chcete jít domů, no, tak teď o tom budeme za chvíli hlasovat. Můžeme dneska jednat do půlnoci, není to problém. A je to jenom na Pirátech, jestli to teď budou blokovat, nebo oba dva návrhy dneska projdou. Bude to jenom kvůli Pirátské straně, kvůli vašemu neomarxistickému programu, řekl bych extrémistickému programu.
To, co se stalo v tomto volebním období, nemá v praxi Poslanecké sněmovny žádný precedens. Komunistická strana Čech a Moravy ani sociální demokracie, abych byl přesný, ani v době Nečasovy vlády, kdy se projednávaly církevní restituce, nic takového nepoužila. Já tomu rozumím, to je politicky legitimní postoj, ale vy ho neříkáte nahlas. Vy ho neříkáte nahlas! Je to opravdu ubohé.
Byl jsem upozorněn, že jsme již v rozpravě, takže se omlouvám těm, kteří se hlásili k faktickým poznámkám, které by v tuto chvíli měly mít přednost.
Navážu na tu debatu. Já jsem se tady chtěla vyjádřit směrem ke klubu Pirátů, protože takové lži, co tady slyším, to je opravdu neuvěřitelné, pane Ferjenčíku, sedíte tady přede mnou. Vy říkáte - já vím, jak to tam u vás v Ústeckém kraji je. A já vám říkám, že to nevíte, protože kdybyste to věděli, tak tady dneska nevystupujete s takovými lžemi a s takovými nesmysly, co tady říkáte. Přestaňte lhát a vymýšlet si! A já vám říkám, že lžete! Oni mají možnost pracovat, ale oni nechtějí pracovat. Vy to nechcete chápat a děláte velkou chybu. Tam jsou lidi naštvaní, pobouření, naštvaní, a vy jim k tomu jenom přikládáte, protože je obíráte o jejich peníze. Ze všech daňových poplatníků jdou tyto peníze na lidi, kteří nechtějí pracovat. Už to konečně přiznejte! Pojďte sem na mikrofon a řekněte: My tyto lidi podporujeme v tom, aby nechtěli pracovat. Jsem z Ústeckého kraje, bydlím v Ústí nad Labem vedle Předlic, jezdím tam denně. A já vám říkám, že ti lidé nechtějí pracovat. To je pravda! Styďte se!
Chtěl bych ho upozornit, že demokracie je i o tom, že menšina může vznést své argumenty. My jsme navrhli, ať se nejdříve projednají pěstouni, vy jste to zamítli, tak to neházejte na nás. Vy tady všechny házíte do jednoho pytle.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 12.40, takže uplynul čas, který jsme si vyhradili na to, abychom se shromáždili v dostatečném počtu a mohli hlasovat.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Avizuji, že za Piráty už nebudeme vystupovat v rozpravě, rozhodně to nebudeme zneužívat k obstruování tohoto bodu.
A zároveň kvůli vám se teď blokuje i podpora pěstounům. To je stav, který tady dneska je.
Navrhovali jsme to tady před hodinou, navrhovali jsme to nyní. Já bych uvítal, kdyby SPD a ANO nějakým způsobem vyšli vstříc pěstounům a nechali to projednat.
Dobře, rozumím, tím je to myslím vyřešeno.
Za hnutí SPD musím říct, že my jsme připraveni tady být.
Paní poslankyně Richterová, přihlášena do rozpravy. Připraví se paní poslankyně Jarošová.
Vážené kolegyně a kolegové, pouze velice stručně. Usnadní nám to i situaci, implementujeme tak včas směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem nebo její podstatnou část. Ještě jednou děkuji za toto a ten návrh, který celkově uvádí do souladu život, a to, jak bylo zamýšleno, dlouhodobé ošetřovné, podporujeme.
Účelem této dávky je finanční zabezpečení otce, který chce pečovat o narozené dítě současně s matkou. Jde o posílení vazby mezi dítětem a jeho oběma rodiči a zapojení se do péče o novorozence. Dále jsme jako hnutí SPD spolupředkladateli pozměňovacího návrhu, který prodlužuje otcovskou dovolenou z jednoho týdne nynějšího na dva týdny. Přijde mi, že tyto návrhy jsou prorodinné, a samozřejmě všechny dobré návrhy podpoříme.
KDU-ČSL podporuje tento návrh, i my to vnímáme jako zlepšení péče o jednak nevyléčitelně nemocné a jednak o ty, kteří se dostali do velmi těžkého zdravotního stavu. Neodpustím si ale krátkou poznámku. Ale na druhé straně vždycky je dobře, když k tomu poznání dojde alespoň v nějakém čase, takže my toto vítáme. A pokud se týká pozměňovacího návrhu, kterého je spolupředkladatelem i naše milá kolegyně Pavla Golasowská, a na prodloužení doby otcovské dovolené, tak to samozřejmě také KDU-ČSL podporuje.
Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo v rozpravě si přeje vystoupit? Nikoho v sále nevidím, rozpravu končím.
Jenom kratince.
"Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení: Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán." Dále budeme hlasovat o legislativně technických úpravách, protože byly načteny. Pak budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, což je návrh paní kolegyně Richterové. A naposledy hlasování o zákonu jako celku.
Hlasování číslo 6, hlasovalo 107 poslanců, pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat, takže proceduru máme schválenou. Kdo je pro legislativně technické úpravy? Prosím.
Stanovisko výboru je doporučující.
Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?
Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B, což je návrh paní poslankyně Richterové, kdy se otcovská dovolená prodlužuje z jednoho týdne na dva týdny. Stanovisko výboru: doporučující.
No, jednoduše, vraťme se k jednacímu řádu, kterým tady operovala paní kolegyně Černochová. Máme rozpravu v prvním čtení obecnou, kde se řekne, proč ten zákon přijímáme, pak máme rozpravu obecnou a podrobnou ve druhém čtení a ve třetím čtení je sice rozprava, ale možné jsou jenom legislativně technické návrhy a úprava případně účinnosti. Ale my tady vedeme ve třetím čtení rozpravu, jako kdybychom byli v rozpravě v prvním čtení, případně ve druhém. Takže těm, kteří se bojí toho rozhodnutí, vzkazuji: nediskutujme a stihli bychom obě schůze do 14 hodin, protože ta diskuse proběhla několikrát.
Tady jsem několikrát slyšel, že si někdo bere někoho jako rukojmí. Panu Bartoškovi bych chtěl, prostřednictvím pana předsedajícího, říct: přestaňte mít strach o demokracii, když tady mluvíte o SPD a o ANO. Vy máte především strach, že by na vás nevyšlo. A to je myslím větší strach než o demokracii.
Udělám takové malinké shrnutí. A teď se obrátím prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu Ferjenčíka. Vy jste tady vyčetl 20 minut, ale že kolegyně Richterová tady mluvila hodinu a zdržovala další zákony, to nevadí nikomu. Já se přiznám, já se stydím za to, že se tady udělala mimořádná schůze, a místo abychom pracovali, tak neděláme nic.
Dámy a pánové, opravdu zde padají velké perly. Asi nemá smysl reagovat na projev pana poslance Foldyny. Zjevně podle sebe soudím tebe, když mluví o těch korytech a o těch zájmech, proč lidé dělají politiku. V tom bych se zde kolegy, nepřítomného kolegy pana Bartoška, rád zastal. Myslím si, že bychom měli mít určitou úroveň toho, jak jednáme v této Sněmovně. A to si myslím, že je část argumentace, která jaksi ve vašem projevu chyběla.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl vaším prostřednictvím reagovat na kolegu Foldynu a jeho výroky o rukojmích, protože ono je to trochu jinak. Vy se totiž ty lidi snažíte podvést. A to je to, co vy chcete udělat jenom proto, abyste se mohli prsit v kampani, jak jste zakročili proti nepřizpůsobivým. To si tedy nemyslím, že zafunguje.
Tady vůbec nezaznělo, co je velice podstatné: jde o poslanecký návrh. Uvědomte si, že tím návrhem zasáhnete do životů statisíců lidí, a já vám opakuji, jde o desítky tisíc lidí v invalidním důchodu, kteří v našem systému nemají ty invalidní důchody přiznané. Prosím vás, protože máme ten systém takhle špatně nastaven, tak všechny tyto lidi - a je mezi nimi bohužel mnoho tisíc lidí s duševním onemocněním, spíše desítek tisíc - pošlete přes palubu, a to mně prostě vadí. Jsou tam věci, které si myslím, že máme řešit v dalším volebním období, ale ať to prosím projde standardním kolečkem. Je to příliš závažná věc na to, abyste to tady na sílu chtěli prosadit tímto způsobem. A ještě jedna věc. To není žádná věc, co se stane jenom někomu extrémně nezodpovědnému. Možná osmině?
Poté se opět přihlaste na své jednotce konferenčního systému. Přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Má někdo jiný návrh? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 114. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Návrh nebyl přijat. Eviduji tedy...
Hlasování číslo 10, přihlášeno je 109 poslanců, pro 105, proti nikdo. Všem vám děkuji. Toho také poprosím, aby zaujal svoje místo.
Víte, že tam je přes 70 hlasování. Proto vás prosím, abychom konečně dneska ten zákon dokončili. Je to velmi důležité.
Od roku 2013 byla několikrát zvyšována minimální mzda, což vítáme a podporujeme, ovšem odměny pěstounů v tomto období odpovídajícím způsobem zvyšovány nebyly. V rámci odměn pěstounů nebyla ani adekvátním způsobem finančně zohledněna a rozlišena péče o děti zdravotně postižené, závislé na péči jiných osob, což je práce mnohem náročnější, a to nejen finančně, než standardní péče o zdravé věci, přičemž vedle takto náročné pěstounské péče nelze ještě pracovat na další pracovní úvazek, a to ani na částečný, protože jde často o práci doslova na 24 hodin denně. Pokud nyní razantně finančně nepodpoříme výkon pěstounské péče, do budoucna vzroste počet opuštěných a ohrožených dětí umístěných v ústavní péči, a tím pádem dojde i ke zvýšení veřejných výdajů ve formě nákladů na tento typ péče v pobytových zařízeních, protože nebudeme mít jinou možnost, jak tuto péči adekvátně zajistit. Dále rovněž SPD navrhuje do zákona o sociálně-právní ochraně dětí vložit automatický valorizační mechanismus, pomocí něhož by se odměny pěstounů pravidelně každoročně zvyšovaly na základě meziročního růstu reálné průměrné mzdy v národním hospodářství. Prosím vás tedy o podporu těchto našich návrhů a také doprovodného usnesení, které se týká sjednocení metodiky pro doprovázející organizace.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo. Podporujeme navýšení odměn pěstounů, aby byly pravidelně valorizovány. Předložili jsme k tomu také návrhy. Dlouhodobě jsme navrhovali zařazení tohoto zákona, aby byl co nejdříve projednán.
Sleduji to jako zmocněnkyně vlády této republiky, čili vláda o tom samozřejmě ví. Jinak samozřejmě těch dětí už je málo. Zřejmě ano, ale ty děti nezůstanou bez podpory.
Tak pan kolega Pikal.
Děkuji, pane předsedající. Pokud v tu chvíli ještě nebude hotový zákon o hmotné nouzi, tak se k němu jistě můžeme vrátit.
Mám protinávrh k tomuto procedurálnímu návrhu, abychom přerušili tuto schůzi do ukončení té schůze, která bude následovat po této schůzi. To znamená, jakmile dokončíme hmotnou nouzi, můžeme se opět vrátit k tomuto zákonu.
Protože skutečně na nás koukají desítky tisíc lidí a potřebují mít konečně po tom roce diskusí jasno.
Máme dva procedurální návrhy. O tom se bavíme, a od toho je jednací řád, ve výboru, který je garanční. Proto se do zákona o jednacím řádu dávaly garanční výbory. A už vůbec, když se bavíme o exekucích, tak prosím vás, mluvte o tom, jaký je systém. Když jsme dávali návrh na změnu exekučního řádu v minulém volebním období, v tomto volebním období, k čemu jsme nakonec dospěli? Prosím vás, teritorium exekutorů neřeší problém exekucí, to si řekněme na rovinu. Tak to není ani být nemůže, je to vytírání zraku. Že dojde tato Sněmovna k nějakému rozhodnutí? Bojíte se toho, že to nedopadne podle vás?
Děkuji, vážený pane předsedající. Já si myslím, že tady ten zákon je značně motivační právě pro ty skupiny lidí, kteří páchají drobné přestupky a neposílají svoje děti do školy.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Zaznělo tady "stvořit jiný systém", že to prý k tomu povede. Tak tohle vy jste bohužel nepředložili, nechtěli jste to předložit, a to by mělo jít případně ruku v ruce, kdyby někde byly prokazatelné díry. Ale ty díry, které vy pojmenováváte, jsou na straně vymáhání, na straně toho, že když někde víte, že někdo může pracovat a nepracuje, tak na to dneska nástroje jsou, ale je samozřejmě velmi pracné to řešit.
Rozhodně jako Piráti tu rozpravu zdržovat nebudeme - pěstounů. Prosím tedy hlasování tohoto návrhu, a především prosím o odhlášení všech poslanců.